Prosím.
Pak je zde návrh pana předsedy volební komise Kolovratníka na vyřazení bodu 251, volby do Státního fondu kinematografie, z důvodu žádosti předsedkyně fondu. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Týká se to státního zastupitelství. Ptám se, kdo je pro. Dále je zde návrh pana poslance Bartoně, abychom bod 163, sněmovní tisk 506, novela školského zákona, zařadili - nejprve navrhuje po pevně zařazených bodech dopoledne zítra, ve středu. Kdo je proti? Alternativa druhá byla zařadit odpoledne ve středu po pevně zařazených bodech. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Bendla na zařazení nového bodu Informace Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity, škod způsobených bekyní velkohlavou a přemnožení hraboše polního. Hlasujeme nejprve zařazení nového bodu. Všichni víme, o čem hlasujeme. Kdo je proti? Návrh byl přijat, bod jsme zařadili. Dále jsou zde návrhy pana předsedy Výborného, který navrhuje zařadit nový bod - doufám, že jsem si správně poznačil - Informace vlády k energetickému a klimatickému balíčku. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat druhou alternativu, abychom tento bod zařadili v pátek jako první bod po třetích čteních. Kdo je proti? Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku Prosím, máte slovo. Děkuji. Máte-li co k vyřízení, prosím, opusťte sál.
Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Toto jednání, jak jsem i slíbila, nechci nějak zdržovat, proto zde nebudu již uvádět všechny důvody pro zařazení bodu s názvem Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku. Přesto mi dovolte ve zkratce připomenout...
Já jsem hrdý, že mám v klubu šest členů klubu, kteří loni vyhráli obě kola komunálních voleb - to hlasovací občanů a to vyjednávání o koalici. První, že se sečtou hlasy. To se také stává, ale velmi často se musí vyjednat koalice. A my uprostřed volebního období měníme pravidla hry. Ne, špatně. Vy uprostřed volebního období měníte pravidla hry. A nebudu hledat motivaci. Já jsem o tom mluvil v prvním, druhém, třetím čtení a nebudu to opakovat. Položme si otázku. Potřebuje Česká republika tento zákon? Odpověď. Na první dobrou. Nebo si myslíte, že jsou hloupí voliči v Líbeznicích, v Poličce, na Praze 2, v Uherském Hradišti, v Plzni, v Trutnově? A proto volíme kolegy? A potřebují zákon k tomu, aby věděli, koho mají volit a jakou mají mít odměnu, tyto dámy a pánové, kteří vyhrávají volby? Hodně toho řekl pan senátor Vystrčil. Protože logicky bychom sahali po všech, kteří berou veřejné peníze. Ale my takoví nejsme. Nebudeme ukazovat ještě na ty a na ty a na ty. Říkal to pan poslanec Birke. Ale to by bylo přeci logické. Proč si vybereme z těch, kteří berou veřejné peníze za dvě funkce, nebo za tři funkce, jenom jednu část. A ti ostatní nám nevadí. Já tomu vůbec nerozumím. Protože politická strana logicky usiluje o úspěch ve volbách a k dobrému programu potřebuje také lidi, kteří mají podporu voličů. A vy tímto návrhem zákona chcete říct, že ti voliči jsou hloupí. Každý z nich - zeptejte se jich - kdo všechno z politické konkurence to použil. A světe div se, ti voliči je i přesto zvolili. A vy teď chcete přijít uprostřed volebního období a říct: tak pozor, jsou možná dobří, možná mají podporu voličů, ale myslíme si, že berou moc. Mě to fakt nezajímá. A když mluvil pan poslanec Birke o svém případu, tak... Ivan Adamec také sem přišel poprvé z nevolitelného místa. Řešili jednoduchou otázku: Je to člověk, který bude zastupovat naše zájmy dobře? Nebo to není člověk, který bude naše zájmy zastupovat dobře? A tam je přímá volba. A přesto tito starostové ty volby vyhrávají. A je to v mnoha stranách, nejsme to pouze my. Ale já jsem nenavrhoval, že budete brát méně peněz. Ale podotýkám, nenavrhuji změnu. Položme si otázku - proč to vlastně děláme? Co to je boj proti kumulaci platů? To nemá česky žádný význam. Kumulace moci, o tom se můžeme bavit. Říkal to pan senátor Vystrčil. Ano, v některých zemích je ze zákona neslučitelná funkce starosty a poslance či senátora. Tady navazujeme na ty nejsmutnější tradice. Protože to je spravedlivé. Poprvé se to stát může, že někdo obhájí mandát, tak to prostě není pravda. Tak to řeknu úplně jednoduše: Nebuďte pyšní nebo arogantní, nechte to na voličích.
Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Jelínkovi, tak ještě přečtu omluvy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme v době projednávání toho původního návrhu měli protinávrh, kde jsme navrhli nulovou odměnu. Já jsem potom v debatě vysvětloval, že samozřejmě bychom raději, pokud by byla na stole novela zákona o kumulacích funkcí, tak bychom ji určitě velice rádi podpořili. To, že asi zatím současné fyzikální zákony neumožňují být na dvou místech zároveň v jednom čase, tak s tím snad budeme souhlasit, když pomineme teorii relativity pana Einsteina. Ale vykonávat opravdu zodpovědně více jak jednu z funkcí buď hejtmana, nebo starosty, nebo poslance je podle našeho názoru opravdu nemožné.
Budou následovat faktické poznámky.
To je přece fatální chyba, která vede k fatální neúctě občanstva k zákonům. Protože místo toho, abychom měli těch pravidel málo, jednoduchých a vynucovali je, tak jich máme strašně moc. Ale zkuste si projít znovu zpětně slavný protikuřácký zákon se všemi jeho zákazy alkoholu, a kde všude nepochybně nejsou dodržovány. Všichni to tak tolerujeme, že to tak je. Upřímně řečeno, i když jsem jezdil s těmi dětmi, těžko byste mě někdy nachytali na té vodě úplně střízlivého. Ale prostě člověk se zastaví na obědě a k obědu si pivo dá. My máme ty přísné zákony, ale současně dobře víme, že se v podstatě nedodržují.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já budu velmi stručný. Ale tady se stále říká, že pití alkoholu na vodě, na kole není problém a že to je tolerováno, a tak dále. Z nich vyplývá, že každý čtvrtý cyklista, který bourá, je opilý. Takže si myslím, že to není věc, která je marginální, nebo že to není problém.
Nyní tedy pan poslanec Kolovratník bude muset počkat, protože naskočila řada faktických poznámek. Takže nyní vyzývám pana poslance Vlastimila Válka.
Děkuji, pane předsedající. O tom se vůbec nikdo nebaví. Většina lidí v této republice se chlubí naprosto nesmyslně, jak rychle urazila cestu, když ještě ta dálnice byla dálnicí z Brna do Prahy, a pomíjí, že se přiznávají k tomu, že porušují vyhlášku a překračují maximální rychlost. Neviděli! Ale budeme se tady handrkovat o jedno pivo na kole.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já chci tedy zareagovat. To je jedna věc. Že vlastně ten zákon o té nulové toleranci pro ty cyklisty platí.
Nyní vystoupí pan poslanec Petr Pávek a připraví se pan poslanec Stanislav Juránek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Co vlastně vypovídá? Jednak nehovořil tedy o absolutních číslech a hovořil o těch, kteří měli víc jak nulu. A je to jenom zlomek těch, kteří jsou zahrnuti do té vaší nehodové statistiky. No tak o čem to tady celou dobu je? Tak je to o tom, že máme nastavenou naprosto nesmyslnou nulovou hranici. O tom žádná debata. Ale mluvíme o tom, že prostě nulová hranice je úřednický výmysl, který je nerealizovatelný v mnoha ohledech. Prostě ta nula je ten problém. A pojďme se do budoucna bavit třeba o tom, jaká může být ta nenula. Co je relevantní, je, že ta nula je úřednický nesmysl, který není dosažitelný. Ani u lidí, kteří nepili.
Ovšem od té doby každý rok sleduji nárůst dopravních nehod způsobených cyklisty v Jihomoravském kraji. A prosím, abyste se o tom přesvědčili, že ten nárůst je z roku na rok. A ta záležitost se týká oblasti třetích tříd, které jsou součástí cyklostezek. Kdyby v tom zákoně byla vyjmuta a kdyby ten zákon byl dotažený způsobem, že by tam nebyly zařazeny ty silnice třetích tříd, tak by to bylo v pořádku. Ale na základě tohohle si dovolím vás požádat, abyste senátní návrh zamítli, a k tomu dalšímu se vyjadřovat nebudu.
Protože používáme tady poměrně dost jedů jak proti škůdcům, kteří jsou živí, tak i proti nějakým plísním a podobně. Nebo Evropská komise si dělá legraci.
Já jenom ke kolegovi, který vystupoval před kolegou Kotenem. Já jsem se teď podíval na nějaký rybářský web a tam jsou odhady, kolik se dostane olova díky rybářům do vod, a je to přibližně 90 až 150 tun ročně.
Děkuji, pane předsedající. To znamená, bagatelizovat toxicitu olova, si myslím, že není správné. Olovo je toxické. To, že se používalo ve vodovodních trubkách, je jistě pravda. Takže toxicita je jasná. Vzpomeňte si, s jakým nadšením bylo možno - a když hovoříte někteří o svobodě, tak svobodně dále používejme například DDT nebo polychlorované bifenyly. Bylo to velmi výborné, protože vlastnosti byly skvělé. A rozhodně si myslím, že je lépe, když se prověří skutečně všechny možnosti, které jsou. Je zcela nepochybné, že v mnoha směrech je olovo zatím nenahraditelné technicky. Dneska jsme v situaci, kdy technologie jdou tak dopředu, že mnohé technologie jsou nahrazeny a nepoužíváme to co dříve. Samozřejmě jsou možné náhražky, co se týče například střeliva, ale ty, jak už tady padlo, buď ničí zbraně, nebo také nemají ty vlastnosti, které jsou. Takže to má všechno svůj význam. Já jsem přesvědčen, že členové vlády si v tomhle směru - a ta diskuze je v tomhle určitě cenná - budou vědomi toho, že nebudou těmi, kteří budou tuto záležitost přebírat jako něco, co je nutné přijmout za každou cenu, a že se budou chovat racionálně. Buďme taky racionální. Technologie jdou dopředu, ne všechno se asi podaří. Jde o to, do jaké míry jsme ochotni si přiznat, že je potřeba být opatrný. Já myslím, že je tady potřeba zachovat zdravý rozum a vědecké postupy. Já jsem těmato rukama odebral tisíce vzorků na BSE, takzvanou nemoc šílených krav. Je potřeba vždycky skutečně být velmi opatrní. I my jsme radioaktivní, televizní obrazovka je radioaktivní. Ale to neznamená, že řekneme, že je to všechno v pořádku, a že všichni budete chtít mít za barákem složenou pětikilovou bedničku s nějakou radioaktivní látkou, která vás ozáří. Už Paracelsus říkal, že každá látka je toxická a záleží na dávce. A samozřejmě i na tom, v jaké formě je použita. Takže z tohoto hlediska si myslím, že ta debata je cenná.
Děkuji.
To jsou debaty, které běžely dlouho. Mění se ta defaultní situace, to, jak je to nastavené, pokud do toho pacient sám nijak nevstoupí. Ta přidaná hodnota je zřetelně menší, přitom by to samozřejmě znamenalo také nějaké náklady. Já samozřejmě za Senát budu velmi rád, pokud ji podpoříte.
Děkuji, pane senátore. Má zájem se vyjádřit? Nemá zájem se vyjádřit. A ještě jsme to projednávali v petičním výboru, zpravodajkou byla paní poslankyně Eva Matyášová. Také nemá zájem se vyjádřit, takže otevírám rozpravu. Pane poslanče, máte slovo.
Skoro až 200 lidí umře na lékové interakce. Ten systém zanechává elektronickou stopu. Co bych tak ještě k tomu řekl?
Děkuji. Pan poslanec Třešňák vystoupí v rozpravě. Připraví se pan poslanec Svoboda.
Hezký večer, vážený pane předsedající, vážení kolegové, poslanci a poslankyně. Pan ministr ve své úvodní řeči vlastně přednesl nebo shrnul ta pro a proti jak senátní, tak sněmovní podoby zákona o léčivech.
Americká střelecká společnost FUN zhodnotila dopad případného zákazu na sportovní střelbu po konzultaci s finským výrobcem střeliva a shrnuli jej následujícím způsobem: Dosažení stejné nebo podobné váhy vyžaduje delší střely, což je obtížné pro vyrobení střeliva odpovídajícího rozměrům daného kalibru. Větší střely představují nebezpečí z hlediska příliš vysokého tlaku z důvodu jejího hlubšího usazení v nábojnici. Delší střely vyžadují rychlejší stoupání vývrtu hlavně k dosažení stabilizace střely. Pro dosažení stejné přesnosti by zbraně musely mít nahrazeny hlavně, což je u současných zbraní nákladné a u historických zbraní zcela nemožné. Cenově dostupné materiály jsou tvrdší než olovo, což znamená rychlejší opotřebení zbraně. Nejefektivnější náhrada v podobě bismutu je v současnosti vyráběna především jako vedlejší produkt při výrobě olova. Průmysl není vůbec připraven na jeho přímou výrobu v potřebném množství v případě, že by poptávka po olovu poklesla. To má typicky následující podobu: Vytváření dalších nákladů, jako je například navrhovaný požadavek amerických demokratů, aby legální držitelé zbraně povinně platili pojištění při stanovení minimální výše ročního pojištění odpovídající ceně nové zbraně. Nezbývá, než odborníkům v Bruselu pogratulovat, protože navýšení přímých nákladů na střelbu skrze úplný základ nejdostupnějších verzí střeliva je celosvětovou novinkou. Doufám, že při posuzování vlivu olova při střelbě a rybaření budeme velice obezřetní a nepodlehneme ekologickému blouznění.
Pan poslanec Pavel Jelínek s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale ty důsledky jsou daleko širší. A jenom nevím, proč vlastně, protože opravdu například v těchto střelnicích nevím, jak by toto olovo působilo na životní prostředí.
S faktickými poznámkami mám tady přihlášené dva poslance. Takže pan poslanec Hájek do rozpravy byl první, pan Lipavský jako druhý.
Omlouvám se, pane předsedající, za malou komplikaci. Já budu velmi stručný.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, je to zajímavé. Chtěl jsem přednést návrh, aby se to usnesení hlasovalo po bodech, per partes, ale doplním to.
Končím obecnou rozpravu.
Nedovolila bych si vás obtěžovat s něčím, co bych nepovažovala za vážné a co bych nepovažovala za něco, co skutečně řešíme za pět minu dvanáct.